Vysychají rašeliniště. Kůrovcová kalamita určitě ke zlepšení stavu nepřispívá, ale zásadním způsobem také nepřispívá ke zhoršení stavu. My jsme připraveni jakýkoli návrh na modifikaci posoudit, bavit se o něm, zohlednit ho, případně argumentovat. Dejte jí prosím šanci v rámci druhého čtení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já už jsem se, když jsem poslouchal pana ministra, bál, že nebude patetický. Ale nakonec to dopadlo a je to dobře, protože jde o významnou změnu klíčové normy pro celý resort a k tomu určitě trochu patosu patří. Určitě se rozproudí veliká diskuse. Ta současná dlouho avizovaná novela se dotýká pravidel fungování národních parků. Prozatím máme čtyři: Krkonošský národní park, Národní park Šumava, Národní park Ty zóny budou: přírodní, přírodě blízká, zóna soustředěné péče o přírodu a zóna kulturní krajiny. To znamená, nejcennější území nebude nutné uzavírat plošně nebo trvale, ale v zásadě pouze dočasně, když se objeví důvod pro uzavření nějaké velmi cenné oblasti národního parku. Změna je a bude předmětem diskuse, to už jsem avizoval. Navzdory dílčím připomínkám, kterým se budeme nadále věnovat pravděpodobně ve výboru pro životní prostředí, představuje tahle norma velký krok vpřed, co se týče péče o národní parky, ale i co se týče otevřenosti k návštěvníkům nebo soužití národních parků s dotčenými obcemi. Předpokládám a přimlouvám se za to, aby byl garančním výborem potvrzen výbor pro životní prostředí. Kromě standardního projednání ve výboru předpokládáme, že se budeme zabývat touto normou i v podvýboru pro ochranu přírody a krajiny, že uděláme celou sérii kulatých stolů stejně tak, jako jsme činili v minulosti.
Prosím, máte slovo.
Národní park Šumava je zřízen nařízením vlády.
Mohli bychom o nich mluvit strašnou spoustu času a v každém případě bychom nenašli konsenzus a převažovala by subjektivita. Ale kde si myslím, že je ta věc úplně někde jinde, ještě v jiném levelu, v jiné úrovni než otázka hospodárnosti, je ta problematická záležitost, do jaké míry otevírá tento zákon otázku účelnosti. Proto se tady chci přímo explicitně zeptat a chtěl bych požádat o výslovnou odpověď do zápisu. Vládu zastupuje při tomto předkládání předseda Legislativní rady vlády.
Děkuji panu poslanci Novotnému. A mám ambici, pokud nebude další přihláška, uzavřít rozpravu.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád vyjádřil k některým rčením, která tady zazněla od předřečníků, vaším prostřednictvím. Čili nechci rozebírat, co kdo komu slíbil nebo neslíbil. Pokud já mám informace a pokud sedím v kontrolním výboru a projednáváme závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ty zkušenosti jsou takové, že z každého jednání je závěr. Jde o to, aby se s peněžními prostředky hospodařilo hospodárně a aby všechny operace byly podle právních předpisů, které jsou v rámci platného právního řádu. Pokud chcete, pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, nahlédnout do některého rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu, pokud chcete mít přesnější informace, musíte si vyžádat kontrolní protokoly. A ujišťuji vás, že ty kontrolní protokoly jsou velmi obsáhlé a obsahují hodně konkrétních věcí, podle kterých si uděláte úsudek o tom, jak konkrétní organizace hospodařila, jestli dobře, nebo špatně. Problém je v tom, že řada právních předpisů je neurčitých. A tady je podstata toho rozporu, který vy zmiňujete, že v závěru nebyl třeba někdo odsouzen, nebyl někdo kriminalizován. Ale to nevypovídá o tom, že by Nejvyšší kontrolní úřad pracoval dobře. - Z toho vyplývá, že pokud kontrolní výbor chce jít do smluv, chce kontrolovat třeba hospodaření příspěvkových organizací, musí k tomu mít usnesení zastupitelstva, které ho k tomu pověří. A já vás ujišťují, že toto se v řadě případů neděje, protože zastupitelstva většinou nemají zájem na tom, aby kontrolní výbory měly nějaké větší pravomoci. Další věc, která tady zazněla. Tady se prostě umožňuje kontrolovat i hospodaření obcí a jejich příspěvkových organizací. Čili jde tady o otevření možnosti. Nikoliv o to, aby NKÚ mohl šikanovat a nějakým způsobem nadměrně kontrolovat obce, zejména malé obce. Je to otevření možnosti, ne zavedení nějakého systémového kontrolního mechanismu na všechny obce. Já si myslím, že z tohoto pohledu ten zákon hovoří jasně. A prosím vás, je poměrně jednoduchý, je tam přesně popsáno, na koho se to bude vztahovat. Přečtěte si tento návrh zákona a podpořte ho, protože ho pokládám za velmi důležitý.
To jsou faktické poznámky.
Další podstatné rozšíření působnosti se potom dotýká právě územních samospráv. Tady je potřeba upozornit i na to, že zákon obsahuje současně i další tři části, které se týkají změny zákona o obcích, změny zákona o krajích a změny zákona o hlavním městě Praze. Nově by tedy tak tyto územní samosprávy měly podléhat kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Z tohoto důvodu se domnívám, že návrh zákona je nejen způsobilý pro to, abychom ho pustili do druhého čtení, ale i osobně jako zpravodaj vyjadřuji svůj subjektivní názor, že bychom tak i učinit měli. Děkuji v tuto chvíli za úvodní slovo.
Děkuji panu zpravodaji a otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Vilímec.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, my jsme již v minulém volebním období tady měli návrhy rozšiřující kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu, a to i na kraje a obce. Víme, že takovou změnu nelze provést bez příslušné novely Ústavy. Co nám zde vláda, v tomto případě za vládu pan předkladatel, pan ministr Jiří Dienstbier, přináší? A na to bych chtěl především upozornit. Důvodová zpráva se sice zaklíná tím, že nejde v daném případě o zásah do samostatné působnosti obcí a krajů, protože NKÚ nemá nástroj, jak zasahovat do samostatné působnosti územních samosprávných celků. Situace po podrobném přečtení a prostudování je však zcela jiná a předkladatel by to měl, a já dokonce si myslím, že to musí vědět. Je to taková, odpusťte mi, klasická legislativní levárna. To opravdu nedokážu posoudit a nechci toto hodnotit. Pane ministře, zkuste se podívat, kolikrát je kontrolováno například nakládání s dotacemi z veřejných rozpočtů. O těch evropských ani nemluvě. To je vždy několik kontrol ex ante, interim, ex post, pak ještě přijde audit Ministerstva financí, jehož závěry jsou mnohdy naprosto rozdílné. Podělím se s vámi o velmi čerstvou zkušenost z mého města. Údajné pochybení našla až v pořadí osmá kontrola, tzv. audit Ministerstva financí, zatímco sedm předchozích konstatovalo, že město postupuje správně. Tak konstatoval soud. Nicméně naše město čelilo minimálně rok hrozbě úhrady, která by ho finančně položila.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pane kolego, elektronická má přednost, takže jsem panu poslanci dal slovo a před Martinem Novotným ještě jedna faktická poznámka.
Já si myslím, že kontrola by neměla mít represivní charakter.
Děkuji za téměř dodržení času.
Ze 138 poslanců usnesení podpořilo 135, nikdo nebyl proti. V tomto termínu jsme nikdo z nás žádný materiál neobdrželi. Děkuji.
Rozhodně není možné říci "nepřijme k tomu žádné usnesení" a je to také stanovisko.
Prosím.
A je to v rovině politické odpovědnosti toho či onoho zastupitelstva, jestli nedodrží, či dodrží zákon.
Jenom ještě krátce. Já působím už 25 let v komunální sféře jako zastupitel v Budějovicích a byl jsem osm let v krajské samosprávě. Zastupitelé, pokud hlasují, tak by za svá rozhodnutí neměli být postihováni. To bych zde nechtěl dopustit.
Vláda se nyní snaží budit dojem, že v samosprávě je kontroly málo a je třeba kontroly přidat, jenže problém je přesně opačný - kontrol je hodně a mnohdy pokulhává i jejich kvalita. Toto hospodaření je pravidelně kontrolováno formou přezkumu hospodaření ze strany krajských úřadů nebo ze strany auditních orgánů. Nadto obce samotné mají povinnost vytvářet vnitřní kontrolní mechanismy. Je zde důvodná obava, že to v praxi zvláště u určitých typů obcí nemůže vůbec fungovat. Mimoto každý územní samosprávný celek, a myslím si, že to všichni víme, povinně vytváří kontrolní a finanční výbory, které mají také kontrolní oprávnění a toto oprávnění velmi aktivně využívají. Předložený zákon o NKÚ je problematický i z dalšího důvodu. Důvodová zpráva k návrhu zákona tvrdí, že tento návrh povede k navýšení počtu kontrolorů NKÚ maximálně o deset. A nemůže takovýto argument v žádném případě obstát. Záleží na tom, na koho se NKÚ rozhodne ukázat. Bude docházet k účelovému výběru, koho a v jakém rozsahu kontrolovat, a tím se v zásadě přímo či nepřímo dosáhne do fungování samospráv. A vadí mi ještě jedna věc a to zásadní. Ten návrh si v některých ustanoveních docela odporuje. Důvodová zpráva tvrdí úplně něco jiného, než je skutečným záměrem a obsahem paragrafovaného znění. Je neuvěřitelné, že tento vládní návrh takové hodnocení vůbec neobsahuje!
Děkuji panu poslanci Vilímcovi.
Pořád to jsou stejné peníze a jsou to veřejné prostředky. To je kolegium, které o tom rozhoduje. V tomto smyslu se jedná o určitou kvazisoudní nezávislost tohoto typu takovéhoto orgánu. To znamená, on má vydat nález a říct: tady jste pochybili, protože jste udělali to a to. A to je všechno. Děkuji pro tuto chvíli.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák.
Tady se pořád hovoří o hospodaření s prostředky státu nebo s majetkem státu, obcí, krajů atd. Já se chci pana ministra zeptat - vztahuje se to na tzv. nevládní neziskové organizace? Chtěl jsem říct a upřesnit, nevládní neziskové organizace, to není právní pojem. Pod ten pojem dneska zahrnujeme právní pojmy, jako jsou spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti. Vztahuje se tato novela i na to, že NKÚ bude kontrolovat náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, pokud dostávají příspěvky ze státního rozpočtu? Chápu to dobře?
Děkuji panu poslanci Plzákovi za jeho faktickou poznámku.
Vážené paní a pánové - Tak já připomínám, že ani usnesení Poslanecké sněmovny nemůže změnit zákon. V tomto ohledu tedy připomínám, že zákon říká, že jednací den začíná v 9 hodin ráno. Jednací den prostě končí dvanáctou hodinou a v tomto ohledu zejména pro zaměstnance Poslanecké sněmovny platí přestávka mezi dvěma směnami podle zákoníku práce a ta je nejméně devět hodin. Proto říkám, že hlasování, kterým prodloužíme jednací den po půlnoci, je možné, jestliže proti tomu nikdo nevznese námitku.
Budeme hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti tomuto postupu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
I my se potřebujeme poradit v délce dvou hodin na poslaneckém klubu.
Nemůžete jednou jednací den mít a potom zase nemít. To dělává šéf a vy byste to ještě dělat nemusel.
V tom případě asi...
Řekneme - NKÚ může úplně všechno. Dobře víme, že pak nebude dělat vůbec nic, nebo zcela selektivně a zcela výběrově. Myslím, že je tam hlavním garantem a že by měl být garantem i za tento tisk. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Antonín Seďa. Prosím pane poslanče, máte slovo.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi pouze několik poznámek k návrhu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Druhá poznámka. Jedna věc je nárůst kompetencí. Jedná se především o to, aby úřad mohl reálně provádět tyto kontroly. Jde zejména o personální posílení, což má jistě dopad na státní rozpočet. Pan zpravodaj to tady už říkal. Protože tak jak je stavěn Nejvyšší kontrolní úřad, tak je nezávislý. Další poznámka Ve výčtu právnických osob podléhajících kontrole NKÚ mi schází Česká tisková kancelář. Možná že by bylo dobré, aby vláda, nebo předkladatel to tady zdůvodnil. A poslední poznámka. Z hlediska právní jistoty by bylo podle mě vhodné, aby do tohoto zákona se doplnila kontrola přímo plnění státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi.
Otázka. Občané jim dali své hlasy, vyhráli ve volbách, a přijde NKÚ a podle tohoto návrhu zákona řekne: "Ne, ne, ne, hřiště? To bylo nehospodárné, vy jste měli nejdříve udělat ten vodovod." Nebo: "Měli jste opravit okna u baráku na radnici, protože tím, že jsou tam starý vokna, tak toho tepla jde ven víc a vy jste mohli ušetřit třeba na provozu radnice." Já myslím, že už tahle absurdita ukazuje na to, kam ten zákon vlastně míří. Jak je jednoduché někomu zkomplikovat život. Těch deset lidí, pokud by chtělo opravdu zkontrolovat ty tisíce smluv, které na úrovni krajů jsou, tak tam bude rok. Což mi tedy přijde absolutní a absurdní. Protože pomluva se složitě bere zpátky. Existují na to důkazy, že v zápisech NKÚ, nebo z kontrolních zjištění NKÚ se spousta věcí nepotvrdila. To mi tedy řekněte, co ten starosta bude dělat, když ti zastupitelé řeknou "my k tomu nechceme nic přijmout". Co s tím tedy?
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Děkuji. Tak se obávám, že tento bod skutečně budeme moci pouze rozjednat, ale nedokončit i vzhledem k diskusi, kterou očekávám. Na přípravě návrhu zákona se podílela široká pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva a všech správ národních parků a již od samého počátku přípravy byl návrh diskutován se širokou odbornou i laickou veřejností. Byly to opravdu stovky lidí, s kterými byl tento zákon, respektive tato novela diskutována, především s dotčenými občany, kraji, vědeckou obcí i nevládními organizacemi. V tomto ohledu považuji předložený návrh za výsledek velmi rozumného kompromisu, který zajišťuje ochranu přírodního prostředí našich nejcennějších území při respektování oprávněných zájmů obcí, krajů a dalších subjektů. Pokud se týká obsahu návrhu zákona, tak se navrhuje jednotná úprava pravidel pro všechny národní parky při zachování hierarchie a kontinuity právních předpisů. Proti dosavadní právní úpravě předložený návrh jednoznačně zohledňuje vazby na související právní předpisy, například na lesní zákon, vodní zákon, stavební zákon, zákon o myslivosti. Nově jsou zákonem definovány dlouhodobé cíle ochrany národních parků a poslání národních parků. Revidují se a zjednodušují základní ochranné podmínky, tedy zákazy, které jsou platné pro všechny národní parky, s tím, že jsou nově rozlišeny pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí, což dosud nebylo a vedlo to k některým absurdním situacím. Opatřením obecné povahy budou vymezována klidová území, zóny ochrany přírody a budou jim vyhrazovány cesty a trasy, místa pro táboření nebo pro splouvání vodních toků. Zcela nově je v návrhu zákona pojata zonace národních parků. Jsou tedy nově zaváděny zóny přírodní, přírodě blízké zóně soustředěné péče o přírodu a zóny kulturní krajiny. Tady bych chtěl zdůraznit, že se zcela nově a revolučně zavádí tzv. moratorium na zonaci, to znamená, minimálně 15 let po stanovené zonaci právě opatřením obecné povahy nebude možno v rámci této zonace dělat jakékoliv změny. Dnešní situace je taková, že je prostě plošně uzavřená kromě značených cest první zóna, mnohdy bez ohledu na to, zda je tam co chránit, nebo ne. Například když hnízdí chráněné druhy živočichů nebo kvetou chráněné druhy rostlin. Návštěvní řád je nově pojat jako praktický informační dokument pro návštěvníky. Nově se zavádějí koncepční odborné dokumenty, tzv. zásady péče o národní parky. Posiluje se role obcí v rozhodovacích procesech. Tuto možnost dosud neměly. Větší území parku se otevírají šetrnému turismu. Dovolte mi na závěr několik poznámek. Já chci říct, že to prostě podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, není pravda. Revolučnější ve stabilitě a revolučnější v otevírání národních parků a především však Šumavy šetrnému turismu. Přináší totiž tu stabilitu - stabilitu z pohledu zonace. A já jsem také řekl, a vysloužil jsem si za to v médiích okamžitě napadení od nevládních organizací, že jsem uzavřel špinavý handl - no, nechci říct špinavý, myslím, že tam byl handl - s panem prezidentem Zemanem a že jsem tedy prodal souhlas, respektive jeho názor na tento zákon, za to, že jsem slíbil, že nebudeme rozšiřovat bezzásahová území. Já jsem velmi pokorný vůči přírodním procesům a vím, že jakékoliv naše rozhodnutí pak samozřejmě přinese to, že příroda se z něj může vzpamatovávat desítky let. Protože celá Česká republika vysychá, nejenom Šumava. Slyšel jsem, že Šumava vysychá kvůli kůrovci. Je to samozřejmě nesmysl.
Nyní faktická poznámka pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tam máte určitý počet zastupitelů, kteří prostě mají svou hlavu, funguji v rámci principu samosprávy, mají své představy, mají své volební programy a prostě to tak nejde.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Bendla a poté faktická poznámka pana poslance Jiřího Koubka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Nejprve odpověď na tu položenou otázku. To je přece absurdní.
Nyní pan poslanec Jiří Koubek s faktickou poznámkou.
Potřebovali jsme pokácet stromy u školy a říkali: Fajn, dobrý, ale my na to zavoláme kolegy hasiče z Cholupic. Omlouvám se.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Druhá věc, kterou bych chtěl říct jako člověk, kterého tato Sněmovna vydala ke stíhání za politické rozhodnutí, že velmi varuji před tím, aby existoval nějaký zákon, který velmi volně hovoří o tom, co to je politické rozhodnutí. To znamená, že se veškerá rozhodování zastaví.
Děkuji panu poslanci Svobodovi a konečně po faktických poznámkách se dostáváme k řádné přihlášce pana poslance Martina Novotného.
Tam já vidím už úplně jinou kategorii a zmíním se o tom za chvíli. Zkusím uvést takový příklad sporu, který jsem jako komunální politik zažil.
Moment, já vám ty vteřiny přidám. Prosím sněmovnu o klid!